Proč na tento program plyne tak málo peněz? Je to kvůli programu sportovní reprezentace?
Děkuji panu poslanci Holečkovi.
Ačkoliv jsem se snažil pozorně poslouchat váš téměř dvouhodinový projev, seč jsem byl, odpovědi na mé otázky jsem v něm nezachytil, jelikož jste je neposkytl. Kdy jste pane ministře lhal? Lhal jste za prvé, když jste opakovaně tvrdil, že nelžete a nekradete? Nebo za druhé, když jste prohlašoval, že na Čapí hnízdo proběhlo několik auditů s výsledkem bez závad? Anebo za čtvrté, když jste řekl "není to moje, je to nějaký firmy, která patří do holdingu"?
Děkuji panu poslanci Kortemu, kterému bude taktéž odpovězeno písemně.
Vedení obce Vlachovice podalo petentům v dubnu 2015 informaci, že výrobní závod Bochemie na recyklaci raketového paliva nemůže vyrábět bez schválené aktualizované bezpečnostní zprávy. Od té doby nejsou dostupné jakékoliv další informace o této aktualizované bezpečnostní zprávě, pokud vůbec nějaká existuje. Pokud si dobře pamatuji, stavební povolení bylo vydáno pouze na dobu zkušebního provozu, která již uplynula. Při jednání na petičním výboru i při jednání v Poslanecké sněmovně jsem opakovaně žádal o prověření okolností týkajících se vydání stavebního povolení, respektive vydání povolení ke zkušebnímu provozu. Vy jste uvedl, že tyto věci jsou předmětem vyšetřování, respektive šetření. V odpovědi na interpelaci zaznělo, že je povolená činnost výrobního závodu na zpracování zbytků uloženého raketového paliva. Podle informací od občanů Vrbětic však výroba v recyklačním závodě stále běží, především v noci. Můžete ji poskytnout? Byl Vojenským stavebním ústavem vyhodnocen zkušební provoz recyklačního závodu a s jakým výsledkem? A byla již prověřena oprávněnost vydání stavebního povolení? Děkuji, a pokud můžete, poskytněte mi informace. Děkuji.
Děkuji pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, k tomu kolaudačnímu řízení bych uvedl následující. Nejdřív byl povolen zkušební provoz, na jehož základě byla v září 2013 provedena závěrečná kontrolní prohlídka a v návaznosti na výsledky této prohlídky byl vydán úřadem státního odborného dozoru Ministerstva obrany kolaudační souhlas s užitím daných objektů pro recyklaci expirovaného raketového paliva.
Jedná se o takzvané predátorské publikace, čili fiktivní nebo bezcenné publikace. Bylo za ně vyplaceno 53 milionů korun a dalších 28 milionů bude vypláceno v dalších letech díky způsobu financování. Ptám se tedy, jaké vlastní šetření udělala Rada pro výzkum, vývoj a inovace stran těch vykazovaných publikací a kolik jich dále zjistila. Za druhé, komu byly uděleny sankce za těchto nejméně 672 publikací. Za třetí, komu a v jaké výši byly za již známé podvodné vykazované výsledky uděleny sankce. A za páté, tyto peníze původně nedostali jiní, kteří je měli dostat.
Já děkuji panu poslanci. Bude mu odpovězeno písemně.
Děkuji za slovo. Otevřu noviny - Lenin, otevřu rádio - Lenin, otevřu televizi - Lenin. Bojím se otevřít konzervu. Rádi bychom tam také třeba viděli rozšíření železničního koridoru atd. Dokonce kanál Labe-Dunaj-Odra má své muzeum v České Třebové.
Úkol vyplývá z části 7 schválené politiky územního rozvoje ve znění aktualizace číslo 1, článek 180, který zní: Prověřit účelnost a reálnost průplavního spojení DOL s cílem posoudit v úplných evropských souvislostech problematiku jeho možné realizace včetně enviromentálních aspektů, přepravní účinnosti a investiční náročnosti jednotlivých větví. Nejedná se tedy o přípravu staveb, ale o variantní prověření realizovatelnosti projektu, což je důležité především jako podklad pro rozhodnutí o dalším pokračování územní ochrany tohoto projektu. Na základě výsledků studie bude následně rozhodnuto o případné přípravě projektu nebo některých jeho částí, například napojení Ostravy na oderskou vodní cestu. Výsledná studie proveditelnosti bude rovněž podrobena strategickému posouzení vlivů na životní prostředí SEA. Vážený pane poslanče prostřednictvím pana předsedajícího, vy jako koaliční poslanec byste o tom, co se píše v koaliční smlouvě a v programovém prohlášení vlády, a o tom, že jsem těmito dokumenty vázán ve své činnosti, mohl vědět.
Děkuji.
Přečtu si pozorně programové prohlášení.
Vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, já se omlouvám, tuhle část jsem neodpověděl. Soutěž probíhá. V současné době byl jeden z účastníků vyloučen. Čeká se na jeho odvolání či neodvolání. My samozřejmě ceny známe.
To byla odpověď na osmou interpelaci. Devátou interpelaci přednese pan poslanec Martin Novotný, který bude taktéž pana ministra dopravy interpelovat ve věci PPP v dopravě.
Stavby, které nejsou zařazené do transevropské sítě, nelze financovat ze zdrojů EU. V posledních týdnech jsme se ovšem dozvěděli, že vypsaný tendr nikoliv na PPP jako takové, ale na poradce, to je ten předchozí, byl zrušen orgánem dohledu pro diskriminaci českých firem. Podmínkou byly realizace silničních PPP projektů, což vzhledem k tomu, že žádný u nás realizován doposud nebyl, těžko u nás někdo může splnit. V této souvislosti mám na vás dvě otázky.
Podle studií, které byly prezentovány a které jsou poměrně dobře známy, tak je to vždy pro dítě lepší než ústavní péče a je potřeba tento systém co nejvíce rozvíjet. Statistická data rovněž nasvědčují tomu, že se to postupně daří, byť možná ne tak rychle, jak bychom si přáli, včetně toho systému pěstounské péče a také podpůrného servisu, který je poskytován právě pěstounským rodinám a který myslím, že je funkční. Ani podnět rady vlády nepočítá s tím, že 100 % dětí lze umístit mimo ústavní péči do té co nejvíce podobné rodinné péče. Nejčastější budou pravděpodobně právě ty případy vážnějších zdravotních postižení na straně dítěte umístěného v ústavní péči. Studie, které jsou k dispozici, skutečně prokazují, že u dětí umístěných v ústavní péči dochází k výraznějšímu zaostávání ve srovnání s dětmi v pěstounské péči a samozřejmě zejména ve srovnání s dětmi, které vyrůstají v přirozených rodinách. Ale jak jsem říkal, ani podnět rady není v tomto směru nějaký absolutistický, fundamentalistický. Každý si uvědomuje, že mohou být případy, kdy objektivně ta cesta rodinné nebo co nejpodobnější péče nebude možná. Počítá se s přechodným obdobím poměrně dlouhým - šest let. Jak mám informace, tak to se děje. Samozřejmě že nemáme v tuto chvíli k dispozici dostatečný počet pěstounů, nicméně ten počet se zvyšuje. A znovu jenom zopakuji, já vůbec nepochybuji, že zaměstnanci toho ústavu se snaží dělat pro děti maximum. Ale zdravé životní prostředí pro děti v ústavech není to jediné. Čili ten trend je nepochybně správný, kterým chce vyrazit podnět Rady vlády pro lidská práva.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený trvale nepřítomný ministře zemědělství, není to tak dávno, co stát začal aplikovat služební zákon. A já bych se chtěl zeptat, kolik úředníků na Ministerstvu zemědělství a kolik úředníků obecně v resortu ministra zemědělství nesplnilo odborné podmínky dané tímto zákonem a kolik výjimek bylo vydáno. Zároveň by mě zajímalo, jakých pozic se takovéto výjimky týkaly. Děkuji vám za rychlou odpověď.
Vážený pane ministře, já bych chtěl pokračovat v té interpelaci, kterou tady měl pan kolega Novotný.
Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Klučku, aby přednesl svoji interpelaci na pana premiéra ve věci strategie vlády pro boj se suchem.
Sucho je příčinou mnoha problémů migračních. Zvyšuje nám migrační vlnu lidí, kteří utíkají ze svých domovů právě proto, že tam nemají pitnou vodu. Uvědomme si, že od nás odtékají do sousedních států veškeré vody. Docela slušně jsme začali řešit věci v protipovodňové soustavě. Řešíme prevenci povodní. A já se, pane premiére, ptám, jak vláda v této chvíli v souvislosti i s tou protipovodňovou situací, jak míní řešit věci kolem sucha a budoucnosti dostatku vody v České republice.
Poprosím pana premiéra o odpověď. Prosím, máte slovo.
Tady nejde o jednotlivé události, které zažíváme, ale jde o celek. To je prostě trend, který zažíváme, a je potřeba, aby na něj vláda reagovala. V minulosti se vlády věnovaly zejména nezbytnosti prevence před povodněmi. Boj proti povodním se stal významným cílem vodohospodářů a byly na to poskytnuty velké finanční prostředky. Ale následkům klimatických změn byla věnována mnohem menší pozornost. Podle průměrného scénáře vývoje klimatických změn se v následujících desetiletích předpokládá pokles kapacity stávajících zdrojů povrchové i podzemní vody o jednu čtvrtinu. Proto je naprosto nezbytné v dostatečném předstihu připravovat kombinaci adaptačních opatření k omezení negativních důsledků změn klimatu. Čili souhlasím s tím, že ten boj se suchem není úplně ideální název. Ale jde o to se přizpůsobit a připravit se na situaci, která přijde, odpovědně. Jsme zranitelnější než okolní státy, protože prakticky veškerá voda od nás odtéká k našim sousedům. Naše vodní zdroje jsou závislé na atmosférických srážkách. A pokud jde o disponibilní zásoby vody vztažené na jednoho obyvatele, tak Česká republika patří k zemím v rámci Evropské unie, které tyto částky mají nejnižší. Naštěstí zatím využíváme přibližně polovinu těchto zdrojů, a proto to v současné době nepůsobí žádný viditelný problém. Ministerstvo životního prostředí zpracovalo v loňském roce koncepční dokument Strategie přizpůsobení se změnám klimatu v podmínkách České republiky. Vláda schválila tuto adaptační strategii. Klíčová jsou opatření na zadržení vody v krajině. Od šetrného hospodaření na zemědělské půdě přes pěstování přírodně blízkých lesních porostů, nápravu degradovaných vodních toků, využití srážkové vody v sídlech a podobně. Cílem je vytvořit koncepční dokument k realizaci opatření ke snížení následků případného sucha. Komise v červenci minulého roku předložila vládě materiál Příprava realizace opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody. Vláda materiál v červenci minulého roku schválila. Jsem přesvědčen o tom, že tak jak jsme ten proces nastartovali, je tam zhruba 50 úkolů pro jednotlivá ministerstva, velkou část z nich řeší právě Ministerstvo zemědělství, je zde součinnost několika resortů. První opatření by mělo omezit poptávku po vodních zdrojích, zlepšit efektivitu využívání vodních zdrojů. Další opatření by mělo regulovat požadavky na vodní zdroje v problematických obdobích a zlepšit plánování v oblasti vodních zdrojů.
Děkuji.
Tak jako kolega zmínil svůj název, tak můj název je také zajímavý: odmítání mozků. Takže bych požádal přejít spíš od slov k činům.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji přerušenou 44. schůzi Poslanecké sněmovny. Prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami. Omluvy, náhradní karty a jejich čísla platí tak, jak bylo řečeno na 45. schůzi Poslanecké sněmovny. To byly omluvy a nyní přistoupíme k bodu
Děkuji paní předsedající. Dovolte mi přednést svoji interpelaci. Tuto snahu jsme na výboru pro sociální politiku zaznamenali již u paní ministryně Marksové. Otázka ale zní, co to znamená pro státy, které taková opatření přijaly. Pokud se budeme bavit například o Slovenské republice, kde k tomuto sjednocení došlo, je zde velká vůle opět navrátit systém do původního stavu, protože současný stav se stává neúnosným. Vážený pane premiére, jak chcete postupovat při přípravě této legislativy, když není dobře zaveden ani současný stav vyhledávání, příprav, školení a provázení pěstounů především na přechodnou dobu z legislativní strany? Kam chcete umístit děti, které mají určité zdravotní postižení nebo nějaký hendikep a pěstouni o ně většinou nemají zájem? A jak chcete umístit potřebný počet kvalitních a příslušně vzdělaných pěstounů pro tyto děti?
Děkuji. Když se odvolám na to, co říká Organizace spojených národů k náhradní péči o děti, tak tam se uvádí: "V souladu s převládajícím názorem odborníků by se péče o malé děti, zejména o děti ve věku do tří let, měla uskutečňovat v prostředí rodinného typu. Musím říci, že v posledních letech došlo k výraznému poklesu počtu dětí, které jsou umísťovány do zařízení pro děti ve věku do tří let. Vliv na pokles počtu dětí, které jsou umisťovány do těchto zařízení, měl rozvoj pěstounské péče na přechodnou dobu, díky níž mohou děti trávit první týdny a měsíce života v rodinném prostředí i v situacích, kdy se o ně z nějakého závažného důvodu nemohou starat jejich rodiče. Závažné negativní dopady ústavní péče na vývoj dítěte byly prokázány řadou studií. To znamená, jsou tady studie, které říkají, že pobyt zejména takto malých dětí v ústavní péči pro ně může mít negativní důsledky. Proto je myslím důležité, aby tady existovala pomoc a podpora původním rodinám. To je myslím základní věc. Pomoc a podpora původním rodinám, tak aby se o děti zvládly postarat. Proto také vláda pracuje mimo jiné na přípravě zákona o sociálním bydlení, protože se ukazuje, že právě nevhodná situace z hlediska bydlení je jeden z nejčastějších důvodů, pro který jsou u nás děti odebírány rodinám. To znamená ze sociálních důvodů z hlediska nedostatečné péče v oblasti bydlení. Myslím, že je důležité, aby tady existovala i účinná síť služeb, včetně odlehčovacích služeb a služeb pobytových. Myslím, že je potřeba také říci, že i takovéto případy existují. V těchto zařízeních dnes pracuje v České republice něco kolem tisícovky pracovníků.
Děkuji.
Máme druhý týden řádné schůze a já nemohu projednávat, a spolu se mnou celá Poslanecká sněmovna, své interpelace, protože ministři se prostě neobtěžují chodit na interpelace. Tady vždycky slyším řeči o tom, jak opozice něco zdržuje, ale ministři neplní své základní úkoly a povinnosti, které mají v Poslanecké sněmovně. A já bych chtěl, aby nám legislativa do příště vyjasnila podmínku. Já tady musím přiběhnout v těch devět hodin, a kdybych tady nebyl, tak podle jednacího řádu propadá interpelace. Ale současně je interpelace přerušena do přítomnosti ministra. Nepotřebuji to vědět hned, rád bych měl písemné stanovisko, aby to bylo jasné. A pana premiéra žádám, aby zjednal ve své vládě pořádek. Není normální tak malý počet interpelací za dva čtvrtky neprojednat. A ještě jednou vám osobně děkuji, že tady jste. Ale jsou to písemné interpelace a vaši kolegové z vlády se neobtěžovali přijít ani minulý čtvrtek v mém případě, ale i v případě těch prvních dvou interpelací ani tento čtvrtek.
Pane premiére, ve své interpelaci jsem vám položil celkem 16 konkrétních otázek. A na druhou stranu říkáte, že z povahy věci mi nemůžete sdělit více. Tak prosím poslouchejte, poslouchejte pozorně, bude to delší. Tato událost je zcela klíčová nejen z objektivního pohledu dějin Komunistické strany Číny, ale zejména z pohledu komunistickou stranou řízeného výkladu dějin vlastní strany a stranické ideologie. Shora uvedené povstání vedli a na založení Rudé armády, v roce 1946 přejmenované na Čínskou lidovou osvobozeneckou armádu, se podíleli zejména následující vedoucí funkcionáři tehdejší Komunistické strany Číny, kteří se následně po roce 1949 po desítky let objevovali v nejvyšších stranických, státních a vojenských funkcích Čínské lidové republiky. V rámci oficiálního diskurzu, který je uplatňován vedením Komunistické strany Číny, je zavedeno třídění stranického a státního vedení Číny podle generací vůdců. Pro pochopení problematiky je k tomu třeba říci pár slov. Ve vedení Komunistické strany Číny a Čínské lidové republiky se od roku 1949 do dnešní doby vystřídalo šest generací vůdců. Podstatné jsou první tři. Taktéž druhá generace vedení začínala svou politickou a vojenskou dráhu na platformě Kuomintangu a v řadách nacionální armády a teprve v roce 1927 se definitivně přiklonila ke Komunistické straně Číny.
Vážená paní ministryně, dovolte mi, abych se na vás obrátila s interpelací ve věci platů v sociálních službách. Nepůjde mi v tuto chvíli o přiměřenost jejich výše, jak by se možná dalo odhadovat z názvu interpelace, ale o něco trochu jiného. Na jedné ze svých návštěv v jednom středočeském nízkoprahovém zařízení jsem se dozvěděla, že poměrně velkým problémem pro jeho ředitele a posléze také pro zaměstnance je to, že dotace dostávají až v průběhu roku, řekněme v březnu nebo dubnu, což znamená problém pro jejich cash flow. Prostředky na platy za první měsíce roku si vzhledem k nedostatku prostředků musí půjčovat. Získat úvěr ale přitom pro ně jako pro neziskové organizace není úplně jednoduché. Vše by se mohlo vyřešit, kdyby příslušné dotace byly rozdělovány dříve. Vážená paní ministryně, má tato nepříjemná situace nějaké jednoduché a přijatelné řešení, které by organizacím v sociální oblasti usnadnilo život? Moc bych se za to přimlouvala. Děkuji za odpověď.
Děkuji paní poslankyni.
Ale v podstatě by to chtělo, abyste se s tímto dotazem napříště obrátila na pana ministra financí.
Děkuji za odpověď, paní ministryně. Jenom jsem se chtěla zeptat. Dostali jste úkol - obě ministerstva. Vy říkáte, že by se to dalo řešit. To znamená, že když se mě někdo z pracovníků v oblasti sociálních služeb bude ptát, jestli je tedy nějaká naděje, je nějaký časový horizont, o kterém bychom mohli hovořit? Protože z roku na rok oni nevědí, zda dostanou peníze. Je tam velká fluktuace zaměstnanců, kteří samozřejmě odcházejí, když nemohou dostat třeba první tři měsíce platy. Můžete mi dát nějaký časový horizont?
Horizont byl by? Děkuji paní ministryni za její odpověď.
Vážený pane ministře, vaše ministerstvo předložilo v roce 2014 návrh systémových změn veřejného zdravotního pojištění s cílem zvýšit efektivitu a transparentnost systému veřejného zdravotního pojištění. Součástí tohoto návrhu je systém řízení organizací zřízených Ministerstvem zdravotnictví, které spotřebovávají polovinu výdajů na lůžkovou péči. Toto opatření má umožnit dokonaleji vyhodnocovat hospodárnost nakládání s prostředky veřejného zdravotního pojištění. Nedávno podvýbor pro ekonomiku uspořádal seminář na téma efektivní nákupy léčiv a zjistili jsme, že ministerstvo moc nepokročilo. Zatím se připravuje centrální nákup medicinálních plynů, což rozhodně není rozhodující položka v nákladech nemocnic. Děkuji vám za to, že mi podáte vyčerpávající odpověď.
Děkuji za slovo. Vážená paní ministryně, začátkem dubna spustily úřady práce pěti krajů pilotní projekt, v rámci kterého mohou lidé požádat o příspěvek na dopravu, jinak řečeno, Ministerstvo práce a sociálních věcí zavedlo v pořadí již 27. sociální dávku, a to v době příznivé ekonomické situace a rekordně nízké míry nezaměstnanosti. Dovolím si uvést velmi stručně širší souvislosti.
Děkuji paní poslankyni.
Zaslouží si to nejenom občané, zaslouží si to i příslušníci policie, kteří každodenně odvádějí poctivou práci, a najednou v důsledku této akce tady vznikají určité pochybnosti. Mně je velmi líto, že v důsledku postupu policie, ať už jednala z jakéhokoli zadání, došlo k porušení důvěry v nestrannost a dobrou práci policejních složek. Protože důvěra v policii je jedním z klíčových prvků demokratického právního státu a nám všem napříč politickým spektrem musí jít o to, aby ta důvěra v policii ve veřejnosti existovala.
Děkuji panu předsedovi Fialovi. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Tím prvním bodem je odpověď na otázku, proč máme všichni takový pocit, že policie nepostupovala tak, že před zákonem si byli všichni rovni. Ten druhý základní problém je, proč bylo omezeno na území České republiky ústavní shromažďovací právo občanů České republiky a proč se někdo domnívá, že ústavní shromažďovací právo lze omezit dopravně inženýrským opatřením, a kdo o tom rozhodl. A že v zájmu důvěryhodnosti Policie České republiky a její prestiže je potřeba, aby na ně vláda uměla věrohodně odpovědět, a nikoliv se trapně vymlouvat, tak jak učinil policejní prezident a pan ministr vnitra minulý čtvrtek. Já si k těm incidentům, které tady obecně popsal pan předseda Fiala, dovolím uvést několik konkrétních případů. Ale je asi dobře, když si připomeneme, co se skutečně stalo, na co existují konkrétní svědectví fotografická a videodokumentace. Nebudu vás dlouho zdržovat, je jich jenom deset. Skupina aktivistů, jak si dobře pamatujeme, vyměnila na sloupech veřejného osvětlení na Evropské třídě dvě - slovy dvě - čínské vlajky za tibetské.